Nejprve obecně, jak my jsme jako klub Pirátů přistoupili k těm pozměňovacím návrhům ke státnímu rozpočtu. Pak jde o mírné snížení rozpočtu Ministerstva obrany, tak aby rostl o 10 %, a ne o 13 %, jako je tomu dnes. Myslím si, že tento nárůst je stále velmi velkorysý a nevidíme důvod, aby výdaje na zbrojení rostly rychleji než výdaje na vzdělávání. A potom navrhujeme úspory v provozu státu. Ostatně kolegyně Valachová už hovořila o tom, že kapitola obsluha státního dluhu je nadsazená. Stejně tak je ve VPS zcela zbytečná kapitola na pokrytí zaměstnanců, které nyní stát nemá a časem je možná mít bude. Na co by měla ta rezerva sloužit. Především na financování navýšených výdajů ve vzdělávání. My chceme, aby vláda dodržela sliby, které dala učitelům, a zvýšila jim platy více. Stejně tak chceme, aby bylo respektováno usnesení Poslanecké sněmovny v této věci. Dále chceme, aby se posílily investice do infrastruktury, především tedy do oprav a výstavby železnic. Tam navrhujeme navýšení o 6 mld. korun. Jsou asi ty dva hlavní návrhy. Já ještě odůvodním svoje osobní pozměňovací návrhy. Velmi podobný návrh jsem předkládal i vloni spolu s dalšími kolegy z opozice. Vzhledem k tomu, že poskytují úplně stejnou veřejnou službu jako školy státní, tak nevidíme důvod k této diskriminaci. Proto navrhuji tedy posílit rozpočet Ministerstva školství na dorovnání nestátním školám, tak aby mohly učitelům platit stejně jako školy veřejné. Dále navrhuji omezit rozpočet Kanceláře prezidenta republiky a navýšit financování adiktologie. My máme pochybnosti o tom, že ty služby vůbec dávají smysl, často si je prezident způsobil sám svými neuváženými výroky, tyto náklady.
V obou případech jde o podporu horské služby. Tak vás prosím a děkuji vám předem za podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů, které jsou načteny v systému.
Děkuji.
Je to velmi důležitá, zásadní záležitost. Nicméně podíváme-li se do reality návrhu státního rozpočtu, tak jak se říká lidově skutek utek. Ty argumenty jsou zjevné. Učitelské sbory stárnou. Už v září letošního roku podle samotného šetření Ministerstva školství chybělo zhruba šest tisíc učitelů a nelze předpokládat, že nízká platová základna platů českých učitelů by měla lákat více mladých zájemců o toto povolání. Vztahují se jednak k podpoře živého umění a jednak k podpoře regionální kulturní infrastruktury. Mají často celostátní rozměr. A vlastně tíže jejich financování je plně na zřizovatelích, což je velmi obtížné zejména v posledních letech, kdy docházelo k významnému navýšení platů zaměstnanců těchto organizací podle nařízení vlády o platech. Kompenzace ze strany státu ale vlastně nepřišla žádná. Tento dotační program byl velmi nízký. Pan ministr opakovaně hovořil o tom, že je předjednáno s paní ministryní financí navýšení této částky. Nicméně jak se říká, co je psáno, to je dáno. Návrh rozpočtu obsahuje těch 130 milionů korun, a to dokonce - a to je možná efekt, o kterém se tolik nehovoří i v rozpočtových výhledech na další rok.
Z tohoto důvodu byl zaveden nový princip hodnocení, nová metodika hodnocení. Cílem tedy je stanovit základní postupy hodnocení výzkumných organizací. Podrobnosti potom jsou uvedeny právě v té metodice. Součástí této změny je rovněž zavedení institutu projektu tzv. sdílených činností a současně víceméně z technických důvodů se zavádí i změna v poskytování informací prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a experimentálního vývoje a inovací. To je důležité v rámci orgánů státní správy. Garanční výbor pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež a tělovýchovu projednal novelu a podané pozměňovací návrhy 25. října. Současně se ztotožňuji se stanoviskem garančního výboru, který předložené pozměňovací návrhy doporučil.
Ale pan zpravodaj se hlásí do rozpravy jako první a má slovo.
A samozřejmě dneska ta situace je taková, že si myslím, že už to hodnocení Metodiky 2017+ prostě je a musíme se mu podřídit. Pan ministr říkal, že jde o kvalitu, ne o kvantitu. Proto si myslím, že asi má smysl tu Metodiku 2017 podpořit. Jediná věc, která mě na ní mrzí, je ta, že podle těch modulů 3, 4, 5 budou hodnoceny jenom vysoké školy, že se to nedotkne Akademie věd nebo výzkumných organizací. To je poznámka, kterou jsem chtěl říct, a myslím si, že k tomuto stavu bychom se měli časem dopracovat.
Děkuji. Já jenom navážu na předřečníka. Já nejsem zastánce kafemlýnku, takže podporuji jakýkoliv návrh, kde bude přesun od kvantity ke kvalitě. Nicméně musím uznat, že u kafemlýnku jsme přímo věděli, za jaký výsledek kolik korun jde, zatímco u tohoto návrhu, myslím, že to asi v modulech 3 až 5 bude, zatím nevíme finanční ohodnocení, jak bude navázáno na hodnocení. To zatím nevíme. Nicméně i přesto Piráti tento návrh podporují a budou hlasovat pro, i pro pozměňovací návrh.
Já chápu, že to vysoké školy dělaly rády, protože potom měly nějaký přehled, ale taková motivace vychrlit víc článků, abych měl víc peněz, to myslím, že úplně není to, co jsme chtěli. Vždy když se to rozjíždí, tak to má nějaký spád, vysoké školy. Ale myslím si, že tohle je směr, který jsme nastavili, aby se skutečně už hodnotilo na světové a světově srovnatelné úrovni, protože bez toho se skutečně dál neposuneme.
Děkuji za všechny připomínky.
Snížení kapitoly Ministerstva zahraničních věcí o tuto částku je plně v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 23. května 2017, kterými poslanci vyzvali vládu, aby pozastavila platbu členských příspěvků této organizaci, a to z důvodu její politizace a protiizraelské rétoriky. Dovolte mi stručně odůvodnit svůj návrh. Je zde proto důvodná pochybnost, zda jej dokáže do roku 2024 splnit. To se dá opět ukázat na konkrétních datech. Hlavním důvodem jsou valorizace platů odvíjející se od rozhodnutí vlády. Členství v této organizaci přináší České republice nebývalou míru bezpečí a prosperity. V letošním roce jsme oslavili kulaté výročí. Navíc v dalších letech má jít na výzkum, vývoj a inovace stejná částka. Takže vzhledem k rostoucímu rozpočtu dojde k dalšímu poklesu podílu. Je nutné zdůraznit, že nejde jen o závazek v rámci PESCO, ale o to, že výdaje na výzkum, vývoj a inovace mají pozitivní efekt i na ekonomiku a zvyšují konkurenceschopnost českých firem. Tato kompenzace je neadresná a zvyšuje výdajovou stránku rozpočtu, aniž by byl patrný významnější celospolečenský efekt. Proto je nutné jí věnovat nejvyšší pozornost a maximálně do ní investovat. Z tohoto důvodu vás, milé kolegyně a milí kolegové, prosím o podporu těchto svých pozměňovacích návrhů ve třetím čtení. Děkuji vám za pozornost.
Ano, mám poznamenáno. Nyní přečtu jednu omluvu. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Kalousek s přednostním právem. Já ještě přečtu, jaké je pořadí.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi jen, abych velmi stručně zopakoval pozici poslaneckého klubu TOP 09, který bez ohledu na to, jaké budou přijaty pozměňující návrhy předkládané v tomto čtení, nemůže podpořit státní rozpočet ze tří zásadních důvodů.
Já bych tomu překvapení věřil, kdybychom to celou dobu netvrdili, neupozorňovali na možná rizika. Bylo by to spravedlivější. Ale jaká je skupina penzistů, kteří z různých důvodů nemohou tyto důvody využívat? Prostě nemohou cestovat? Zdravotní důvody, sociální důvody, rodinné důvody a tak bych mohl pokračovat. Ti z toho nemají vůbec nic. To opatření je nespravedlivé, nedá se vůbec zkontrolovat. Pokud se podíváte i na přírůstky počtu cestujících, tak nejsou žádným způsobem omračující. Trend zvyšujícího se počtu lidí ve veřejné dopravě byl i před zavedením těchto slev. To jsem jenom zaokrouhlil. Počítal jsem s částkou 5 mld., je to o něco vyšší. To není zdaleka 5 mld., to je nižší částka.
V rozpravě vystoupí pan poslanec Jaroslav Kytýr, připraví se paní poslankyně Šafránková. Prosím, máte slovo.
Domníváme se společně s ostatními předkladateli, že tato kancelář nám meziročně v tomto období neuvěřitelně bobtná. Cílem tohoto projektu je personální posílení veřejného ochránce, a tím zvýšení ochrany práv osob, které spadají pod jeho mandát. Z těchto důvodů vás žádám o podporu předloženého pozměňovacího návrhu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. První z nich se týká přesunu prostředků v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 miliardy korun z bloku aktivní politika zaměstnanosti z jedné poloviny do položky prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a z druhé poloviny do ukazatele dávky důchodového pojištění. Drtivá většina těchto prostředků směřuje na projekty nestátních subjektů, přičemž jejich efekt je více než sporný. Naopak je třeba posílit mzdy pracovníků resortu práce a sociálních věcí, a to jak na ministerstvu, tak v rámci struktur České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce.
Při přepočtu na dny dostává třídní učitel za práci navíc oproti učiteli, který třídnictví nemá, pouhých 25 Kč denně. Při přepočtu na hodinu je to jen 25 Kč. Práce třídního učitele si vyžádá průměrně asi 20 hodin práce navíc měsíčně. Zase bychom mohli srovnávat situaci ve státech Evropské unie, ale třeba i se sousedním Slovenskem. Příplatek za třídnictví je tam naopak třikrát vyšší než v České republice. Původně ONIV sloužil k nákupu učebnic a pomůcek pro žáky. Přecházím ke čtvrtému pozměňovacímu návrhu. Ten se tentokrát týká kapitoly Ministerstva zahraničních věcí. Já myslím, že tady ten návrh je jasný, kam směřuje, nebo obecně se hlásíme k humanitární pomoci. Ty specifické ukazatele humanitární pomoc, obnova Sýrie a stabilizace a rekonstrukce Iráku jsou asi nejdůležitějšími nástroji, které má Ministerstvo zahraničních věcí pro řešení situace v oblasti Blízkého východu. Blízký východ musí být pro oblast české zahraniční politiky prioritou. Co se týká stabilizace a rekonstrukce Iráku, je potřeba, aby se Česká republika co nejaktivněji podílela na stabilizaci a rekonstrukci Iráku. Nedávný útok turecké armády na severní Sýrii, kterou spravují syrské demokratické síly, opět výrazně zhoršil situaci v regionu, kterou dominantně obývají Kurdové. V regionu tak vznikla další humanitární a zdravotní krize, která zasáhla už tak těžce zkoušené civilní obyvatelstvo severovýchodní Sýrie.
Fond rozvoje bydlení bude účinný jenom tehdy, pokud bude alespoň dvojnásobný, než je v současné době. To znamená, je to zatím jenom taková částečná pomoc ve velmi malém prostoru.
Ještě někdo do rozpravy k tomuto bodu? Jestliže tomu tak není, tak paní ministryně.
Aktuálně bude probíhat to, že Státní fond rozvoje bydlení bude spravovat finanční nástroj pro evropské zdroje.
Takže rozpravu končím. Paní ministryně v podstatě stihla závěrečné slovo v rámci rozpravy. Má zájem o závěrečné slovo pan zpravodaj? Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedo. Já bych vás nyní seznámil s procedurou, kterou schválil garanční výbor.
Ptám se, kdo je pro.
Takže nyní bychom postupovali podle procedury. Výbor k němu zaujal nesouhlasné stanovisko.
Ptám se, kdo je pro.
Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B. Ten pouze posouvá dynamicky platnost od schválení oproti původnímu, kde bylo přesně dané datum, které jsme nestihli.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Tak. Tento návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Dobrý den, kolegyně a kolegové. Nezpochybňuji hlasování, pouze pro záznam.
Již je na svém místě. Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy.
Můj druhý pozměňující návrh je meziresortní. Navrhovaný deficit státního rozpočtu je 40 mld. korun. Část této sumy, zmíněných 27 mld. korun, je financována prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu. Meziročně se plánovaná celková dotace na obnovitelné zdroje energie zvyšuje o 800 mil. korun. Prosím vás o podporu těchto návrhů ve třetím čtení.
Dalším v pořadí je pan poslanec Radek Koten. Než mu dám slovo, přečtu omluvu.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych ho krátce zdůvodnil. V případě, že přesunutí předmětných prostředků má vliv na průřezové ukazatele výdaje stejné kapitoly 314, dotčené ukazatele se analogicky upravují. Odůvodnění. Účelem pozměňovacího návrhu je přesunout finanční prostředky v rámci jedné kapitoly Ministerstva vnitra České republiky z rozpočtových položek, které jsou určeny na výzkumné a inovativní projekty zaměřené na boj s extremismem, ve prospěch složek, které podpoří materiální vybavení Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky. Z publikovaných informací není vůbec zřejmé, na jaké účely se alokované prostředky čerpají. Používají se například na výzkum a zpracování studií o extremismu včetně podpory experimentálního vývoje a inovací v dané oblasti. Není zřejmé, v jaké položce kapitoly Ministerstva vnitra České republiky se alokují přidělené finanční prostředky, proto je do návrhu vloženo legislativně technické ustanovení, že pokud jsou dotčeny jakékoliv průřezové ukazatele, tyto se adekvátně upraví. Proto vás tedy žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Děkuji vám. Doufám, že mé argumenty uznáte jako rozumné a že můj pozměňovací návrh podpoříte.
Děkuji panu poslanci Pavlu Plzákovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Není třeba, aby se zbytečně utrácely peníze daňových poplatníků na stejnou činnost. Přesunutím těchto prostředků na prevenci kriminality budou peníze využity mnohem účelněji. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.
Děkuji. Nyní pan poslanec Lukáš Kolářík a připraví se Marek Novák.
Děkuji za slovo, dobrý večer. Podrobné odůvodnění je v tom sněmovním dokumentu, já možná jenom velice stručně řeknu, co mě k tomu vede. Je to ze tří důvodů. První z nich je personální. Bez špičkových lidí samozřejmě kybernetická bezpečnost nemůže fungovat. Druhá věc, která mě k tomu vede, jsou investice. Třetí z těch věcí, která mě k tomu vede, jsou náklady na služby. Úřad počítal s prostředky, které měly být určeny z Digitálního Česka, bohužel tyto prostředky nedostane. Sami víte, že třeba včera se ve zprávě BIS objevily různé informace. Opravdu si myslím, že v dnešní době už ty různé války neprobíhají klasickými puškami a zbraněmi konvenčními, ale jedná se opravdu o války v kybernetickém prostoru a důležitost našich vládních systémů a kritické informační infrastruktury je opravdu důležitá. Děkuji vám za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Děkuji a dalším vystupujícím je pan poslanec Marek Novák, připraví se pan poslanec Roman Onderka.
Děkuji za slovo, pane předsedající, hezký večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vám představil návrh na přesun prostředků ve státním rozpočtu, který jsem připravil ve spolupráci s kolegyní Monikou Jarošovou. Za druhé snížení výdajů v kapitole 314 Ministerstva vnitra, snížení průřezového ukazatele výdaje na výzkum, vývoj a inovace. Tento návrh je v systému evidován jako sněmovní dokument 3787 a tímto se k němu formálně hlásím. Z poslední evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách mimo jiné vyplývá, že v České republice je vnímána dostupnost návykových látek jako jedna z největších v Evropě. V České republice je největší prevalence užívání marihuany v Evropě. Registrovaná kriminalita vykazuje za posledních šest let meziročně zvyšovaný počet pachatelů zjištěných drogových trestných činů. České republiky se v oblasti všeobecné primární protidrogové prevence zaměřuje především na zvyšování právního povědomí cílových skupin. Za tímto účelem v minulých letech vyvinula a odborně garantuje návazný program To je zákon, kámo. Ten je přímou součástí koncepčního projektu Revolution train, který je zaměřený na prevenci rizik nakládání s návykovými látkami a který je dlouhodobě ze strany Policie České republiky podporován. Převedené finanční prostředky tak bude moci využít Ministerstvo vnitra na koncept primární protidrogové prevence, který bude postaven na aktivitách Policie České republiky s tím, že bude mít přesahy na navazující aktivity samospráv a projektu Revolution train. Závěrem mi dovolte konstatovat, že projekt Tato zpětná vazba mě utvrzuje v přesvědčení, že finanční prostředky vložené do projektu primární prevence kriminality jsou takto efektivně využity. Tímto vás také žádám o podporu tohoto návrhu.
Vím, že je to důležitá a vzrušená debata, a poprosil bych ty, kteří projednávají něco jiného než návrhy změn k návrhu zákona o státním rozpočtu, aby tak činili ideálně v předsálí nebo někde jinde.
A v případě druhého navýšení alespoň do té míry, abychom zákonem o rozpočtu zajistili, že nebude na Správě železniční dopravní cesty v příštím roce redukován běžný provoz a údržba. Já vám děkuji za pozornost.
Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Děkuji za slovo. Vzhledem k hodině a k počtu přihlášených budu dnes mimořádně stručný.